A uzavřu to tím, že prostě nevíme, jak dlouho potrvá stav nouze. Já bych se tomu vyhnula ráda.
Máte slovo.
Tak dnes už budu stručnější. Omlouvám se.
Schengenský prostor a jeho čtyři základní svobody, tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, jsou pro nás naprosto klíčové věci, o které nechceme a ani nesmíme přijít. A za čtvrté, i my musíme být solidární. Princip evropské pomoci a solidarity nesmí skončit kvůli jednomu zákeřnému viru. Kolegové z opozice vládu žádají o sdělení jasného plánu dalších vládních opatření. My samozřejmě ty plány máme, jsou nějaké strategie, ale během epidemie a uvolňování plošných opatření musíme postupovat rozvážně a s rozmyslem a velmi pružně reagovat na aktuální vývoj, abychom neztratili kontrolu. Proto je prakticky nemožné určit přesně, co se bude dít za měsíc. Proto jsme přišli s kurzarbeitem, proto podpora živnostníků, OSVČ. A uvidíme, jak ta opatření budou fungovat. My to uvidíme až samozřejmě koncem dubna, protože dopředu se nedá predikovat, kolik firem využije ty programy a kolik ne. Co můžeme slíbit, je, že naše vláda skutečně každý den od rána do večera pracuje a přemýšlí o tom, jak ochránit zdraví našich lidí, našich občanů, veřejnosti, jak realizovat návrat do normálního života. A připravujeme kroky, které povedou k návratu do života před pandemií. A mě trošku mrzí, že pan předseda Bartoš tady mluvil, že ta spolupráce nefunguje. Já myslím, že se snažíme, komunikujeme, vaši zástupci jsou v krizovém štábu, máme videokonference s hejtmany. Je tam i pan primátor, pražský primátor. Takže já myslím, že i vnímáme ty vaše návrhy a představy. Děkuji vám za pozornost.
Poslanec může vystoupit v rozpravě nejvýše dvakrát a Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Já v tuto chvíli eviduji šest přihlášek s přednostním právem. V tom případě mám avizované... Ještě návrh, pan poslanec Kubíček chtěl navrhovat to zkrácení řečnické doby. Tak prosím, máte slovo ke zkrácení.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já vám děkuji. Ale je nás dostatečný počet. Zahajuji hlasování. Já tedy nyní otevírám rozpravu, do které mám šest přihlášek s přednostním právem. Jako první písemně před zahájením se zde přihlásil pan předseda Rakušan.
Chtěl bych také zdůraznit, že jsme se ocitli v krizi, kterou tento svět nepoznal. Jsme v situaci, kterou neznáme, a každé řešení, se kterým přicházíme a musíme přijít, je řešením novým. Je to doba, která je těžká pro všechny, ale je to zároveň doba, která produkuje nové hrdiny. Jsou to všichni ti, kteří šijí ochranný materiál, jsou to všichni ti, kteří jsou ochotni ve svém volném čase rozvážet jídlo seniorům, kteří jsou ochotni pomáhat, dát kus vlastního nasazení právě k tomu, aby se celku a společnosti vedlo lépe. Jsou to ale i naši senioři, kteří jsou tou nejohroženější skupinou. Jsou vystaveni tomu, že nejsou v kontaktu se svými blízkými. Dostávají se do sociální izolace. Dostávají se do situace, která je právě starým lidem velmi nepříjemná, protože jejich radostí v životě je právě setkávání se členy vlastní rodiny. To všechno je situace, která je nevídaná, situace, na kterou si musíme zvykat, ale na kterou bychom si neměli zvyknout. Vyhlašujeme a máme vyhlášen nouzový stav. Nouzový stav by neměl být něco, čím bychom měli operovat na nějakou neomezeně dlouhou dobu. My jsme za ty poslední dny zaznamenali celou řadu návrhů. A myslím si, že ta jednota sdělení vůči veřejnosti je velmi důležitá, protože lidé potřebují vidět to světlo na konci tunelu.
To bude skutečně podle mě nutně trvat dlouho, bude to obtížné a může to skutečně trvat dlouhé měsíce a možná to i znamená, že prakticky čekáme na lék či vakcínu. To bych možná chtěl odpověď na tuto otázku nebo ujištění, jak přesně si tento plán představujeme, že toho dosáhneme. Zmiňuje se tu, že není možné sestavit plán, protože jediný, kdo má plán, je virus a ten jeho plán neznáme. To je podle mě falešný pohled na svět. Nouzový stav, ve kterém se nyní nacházíme, je obecně omezení osobních svobod a lidských práv. Zde bych si dovolil citovat z Listiny základních práv a svobod. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. V současné situaci proti sobě stojí základní právo na ochranu zdraví a života a právo na svobodu pohybu, které vláda, či vlastně Ministerstvo zdravotnictví ve svých opatřeních uplatňuje. Život je určitě na prvním místě, ale omezení ostatních práv musí sledovat účel, musí být odůvodněné a přiměřené. A zde se dostáváme i k tomu, proč je důležité, aby vláda postupovala jednotně a přesvědčivě. Spousta různých opatření je v tuto chvíli plošná a lze si představit způsoby, kdy prostě již nesledují ten účel omezení šíření v populaci, kdy už jsme si snad všichni zvykli na to, že máme nosit roušky, máme mít k dispozici dostatek ochranných prostředků a mýdla, a je možné tedy jít směrem nějakého uvolňování. To je nebezpečí, které nám hrozí a které bude potřeba neustále zvažovat. Děkuji za pozornost.
Nyní je další přihláška paní poslankyně Heleny Válkové.
Já naopak budu kratší. K panu předsedovi Bartošovi. Ano, máte pravdu. Teď je třeba říkat to B, to znamená, jakým způsobem podpořit činnost a aktivity neziskového sektoru. V něčem už jsme začali na úrovni různých rad vlád, například s místopředsedou rady pro nestátní neziskové organizace těmi dopisy a výzvami, ale budeme pokračovat. Kontrolujeme v rámci této agendy čerpání. Já budu taktičtější než vy, což asi chápete. Já řeknu jenom, že to je nedomyšlené. A řekněme si, že chyby dělá každý, obzvlášť v situaci nouzového stavu. Možná, že nám to paní ministryně Maláčová, která je zde přítomna, vysvětlí, a já ráda to její vysvětlení přijmu. Ale v té první fázi chápu, že se dělala plošná opatření. A teď jsme ve fázi dvě, kde se už musí diferencovat. Doufám, že jsem tedy tu minutu ušetřila.
Děkuji za dodržení času k vystoupení.
Rozumím, kam míříte, ale je potřeba si uvědomit, že u sociálně aktivizačních služeb se denně otočí u jednoho sociálního pracovníka v průměru 30 klientů. Třicet klientů! To znamená, že je tady ten styk mezi těmi lidmi velmi vysoký. A pokud je zastavena výuka na školách, tak si myslíme, že i tyto aktivity musí být pozastaveny. Nicméně v návaznosti na tu diskuzi o epidemiologické situaci v České republice jsme ochotni se bavit výhledově o jejich postupném uvolňování. Ale nelze tvrdit, nelze tvrdit, že to bylo neuvážené! Prosím, v tuhle chvíli je skutečně mnohem důležitější zdraví a bezpečnost, a pak se pojďme bavit o všech těch dalších aspektech. Takže prosím, klidněme se s těmi výroky, že to bylo nedomyšlené. Jsme ochotni o tom diskutovat, ale zdraví musí být na prvním místě.
Já vás nechám i po 13. hodině.
Já znova připomenu, já jsem poukazovala na nelogičnosti některých kroků. A nelogičnost spočívá v tom, že máme opravdu rodiny, kde díky těmto službám, sociálně aktivizačním službám, zůstávají rodiny pospolu. Nejsou odebrané ty děti. Je to naprosto klíčová krizová podpora.
Problém je, že pokud je pronajatá nemovitost financovaná bankou, je u 95 % takovýchto nemovitostních úvěrů sjednáno zajištění úrokového rizika termínovanou operací na finančním trhu. A v návrhu zákona o splácení úvěrů si banky vyjednaly, že těchto úvěrů se odklad splátek netýká. Takže vlastník nemovitosti poskytne bezúročný úvěr nájemci na 24 měsíců, odvede, pokud je plátcem, z příslušné částky DPH, a bance musí zaplatit své splátky. To samozřejmě může vést k insolvenci celé řady vlastníků nemovitostí a je pravděpodobné, že řada menších nájemců své provozovny stejně zavře a to odložené nájemné nikdy nezaplatí.
Jako další je do obecné rozpravě přihlášen pan poslanec Martínek.
Jsem i rád, že tento návrh dodržuje parametry, které si od daného návrhu slibuji nebo požaduji. Stejně tak je zachována možnost splácet i nadále jistinu, kterou může klient umořovat, pokud nechce odložit splátky. Tento návrh vlastně původně byl přijat už bankovní asociací v Itálii, takže jsem rád, že i Česká republika přichází s tímto a banky české že toto klientům nabídnou. Chtěl bych říct, že za Piráty podpoříme daný návrh. Chtěl bych tímto říci, že jsem rád, že klienti bank v České republice budou mít nějaký čas na to, aby se vyrovnali s případnou změnou své situace, a že to snad pomůže.
Dobrý den, dámy a pánové. Já pro tento tisk mám tři pozměňovací návrhy. To je druhý pozměňovací návrh.
My potřebujeme, aby vláda mohla fungovat v režimu, který Česká republika a její zákony předpokládají. Vláda na to reagovala 12. března vyhlášením nouzového stavu. A já jsem si vědom toho, že ty zákony vládu omezují, a proto dnes stojíme tady v Poslanecké sněmovně a žádáme vás, abyste vyhověli žádosti vlády a nouzový stav prodloužili. A my se musíme připravit na to, jak tomu plánu čelit a jak to zvládnout. Jsme vám připraveni vysvětlit, proč postupujeme, jak postupujeme, ale prosím, nechtějte po nás nějaký plán s postupnými cíli, benchmarky. Já vás chci jenom informovat, že pokud bychom rostli tempem Itálie, máme dneska 85 tisíc nakažených. Jsme na začátku. Možná když si vzpomenu na projev Winstona Churchilla, je to konec začátku, ale rozhodně nejsme na konci. Já samozřejmě velmi pečlivě sleduji situaci na západ od nás. Ten krizový zákon je psán na dobu krize a my prostě v krizi jsme. A já respektuji to, že Poslanecká sněmovna má právo vládě nevyhovět a prodloužit to jenom na 14 dní. Ale já jsem přesvědčen, že pokud máme mechanismy na dobu krize, tak je máme využívat, a máme je využívat řádně. Jsem připraven tady za těch 14 dní znovu vystoupit, zrekapitulovat to, co vláda udělala, a znovu požádat o další prodloužení. Nicméně znovu říkám, ta situace není jednoduchá, nejsme na konci a některá velmi složitá rozhodnutí nás ještě čekají. Byl bych velmi rád, kdyby Poslanecká sněmovna vládě vyhověla, bylo by to pro nás jednodušší. Současně říkám, že prodloužení nouzového stavu neznamená automatické prodloužení všech těch opatření, která vláda přijala. Nouzový stav je pouze právní rámec, ve kterém se pohybujeme a můžeme pohybovat, a dává to samozřejmě vládě jisté možnosti krizového řízení. Všem děkuji a společně to zvládneme.
A nyní mám ještě dvě, jedno s přednostním právem za stanoviska klubu pan kolega Vít Kaňkovský a poté předsedy Miroslav Kalousek, také s přednostním právem. Pane poslanče, máte slovo.
My jsme připraveni se kdykoli k otázce prodloužení nouzového stavu vrátit, ale jsme přesvědčeni, že je potřeba vnímat také rizika, která jsou s trváním nouzového stavu spojena. My jsme podpořili užití institutu nouzového stavu od 12. května a podporujeme naprostou většinu preventivních opatření, která vláda v tomto směru zavedla. V tomto nemáme žádnou výraznější kritiku. Ale není v tuto chvíli za nás důvod to dělat už teď, v tuto chvíli, protože každý den prodloužení nouzového stavu je výrazným zásahem do demokraticky fungující společnosti. Má to výrazné dopady ekonomické, sociální, ale i zdravotní. Není to přímo souvztažné s nouzovým stavem, ale s těmi opatřeními, která vláda v režimu nouzového stavu přijímá. Já jsem jako lékař, a jsou na tom i moji kolegové, dennodenně v tuto chvíli konfrontován se situací, kdy musíme rozhodnout, které zdravotní výkony jsou v tuto chvíli odložitelné a které nikoli.
Jenom pro poslance, kteří jsou přihlášeni s faktickou poznámkou. Nenacházíme se v rozpravě, tudíž nemohu udělit faktickou poznámku, a znovu připomínám džentlmenskou dohodu, že nebudou uplatňovány, a to je tak všechno. Kdo je proti?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak obligatorně navrhuji zkrácení doby na vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět minut.
Kdo je proti? Hlasování 23, přihlášeno 101, pro 65, proti nikdo . Tento návrh byl schválen. Dva byli proti a já jsem to neřekl na záznam. Omlouvám se, 65 pro, 2 proti.
Děkuji. Vážený pane předsedo, paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě velmi zásadně podporuji návrh, který předložila paní ministryně. K naplnění těchto požadavků v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči směřuje pozměňovací návrh, který předkládám a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Úřady práce pro administraci nových požadavků a nových agend při řešení dopadů pandemie zejména programu Antivirus potřebují také otevřít prostor, potřebují omezit agendy, které nejsou úplně nezbytně nutné. To je velmi důležité pro spousty dalších lidí. Tedy jestliže člověk bude žádat nově nebo se mu finanční situace zhorší a měl by nárok na zvýšení. V současné situace ale se obávám, že je to nemyslitelné. I na úřadech práce většinově pracují ženy, které mají doma děti. I tam musí být zajištěny podmínky nouzového stavu a boje proti koronaviru. Obávám se, že pokud neuděláme potřebnou úpravu, tedy neodložíme toto posuzování, může být ohrožena výplata tohoto příspěvku na další období. Jedná se o ty nejpotřebnější, o ty nejchudší, jako jsou například samoživitelky, ale jedná se také o zaměstnance úřadů práce.
Já vám děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Velice stručně. Všichni víme, že není jasné, jak dlouho potrvá stav nouze. Už je duben a tady to prodloužení, které velice vítám a je potřebné, bychom mohli za dva měsíce schvalovat znovu. Je to totiž opatření v tom zákoně, které by trvalo jenom na tento čtvrtrok. Je to čistě možnost, která se neaktivuje, pokud mimořádný stav skončí. Mám ještě jednu otázku k paní poslankyni Gajdůškové. Její návrh totiž také obsahuje prodloužení téhle možnosti, ale zároveň mění podmínky, a to tak, že se nebude přihlížet k žádným změnám. Ještě jednou. Celek toho návrhu zákona z Ministerstva práce je velmi potřebný. Já si dovoluji ten technický návrh, abychom to nemuseli za dva měsíce hlasovat znovu. Předem děkuji za případnou podporu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý večer.
Byť je to banální umožnění seniorům nakupovat ve vyhrazených dobách, vláda dokázala během několika málo dní změnit třikrát. Jak u takového jednoduchého rozhodnutí vláda třikrát tipuje, kdy se to seniorům bude hodit nakupovat. Jak jí pak máme důvěřovat v daleko složitějších a odpovědnějších rozhodnutích? A i tam se to bohužel opakuje. Jak se v tom lidé mají vyznat? Navíc to je mnohdy prezentováno tak, že když to projedná vláda, tak už to platí, přestože rozhoduje v těch případech Poslanecká sněmovna. Skutečně omezte, žádám vás, vládo, omezte to zmatkování, omezte ten chaos, protože ten neprospívá vůbec nikomu a jenom zatěžuje lidi, kteří už tak jsou zatíženi velkým stresem. Ale opět. Pořád jsou potíže v domovech důchodců. Pořád jsou potíže u zdravotníků. Ještě jsem, musím říct, dost zmatený z toho, jak vláda striktně zakázala, zablokovala, zavřela, a pak tak po kouskách, jako bychom snad za každé uvolnění měli být vždycky speciálně vděčni a děkovat, uvolňovala. Tu, když viděla, že své sliby o tom, že každý dostane roušky a jak je bude Česká pošta doručovat, že je nesplní, tak uvolnila nákupy v galanteriích. Takže galanterie jsou otevřeny. Tu se ozvou další, tak se uvolní další kousek. Ale chybí tomu logika. A přitom zasahujeme do práv jednotlivých lidí. Přitom zasahujeme a nesmírně tím poškozujeme střední třídu, tu, která je pilířem každé svobodné, demokratické společnosti. A zasahujeme tou obrovskou nejistotou. Kdyby byla jasná rozhodnutí, jasný plán, tak s tím se mnozí dokážou vyrovnat. Ale ta chaotičnost, ta je hrozná v tom, že tu nejistotu jenom prodlužuje a škody prohlubuje. Přitom to bylo omezeno na dvakrát tři hodiny týdně. Ale proč tímto způsobem vláda rozhoduje? Takže nejdřív se řeklo, do 11. dubna to bude takto. Bere to energii tam, kde ta energie pak chybí. Ta energie, která chybí k tomu, aby se pomáhalo lidem. To tam vůbec není žádným způsobem definováno a žádným způsobem ohodnoceno. Kolik lidí přijde o životy, protože se včas nezjistí jejich nemoci, které by jinak v normální době zjištěny byly? To se tam vůbec nedozvíme. Jenom víme, že prostě zastavili jsme celou společnost a vy se, lidé, nějak postarejte. Děkuji za pozornost.
Možná by tu mohlo být víc lidí, protože já bych chtěl využít svého přednostního práva, nevystupoval jsem v této části debaty, a zareagovat na paní profesorku Válkovu. Jsem rád, že premiér, který řekl, že neví, co neziskový sektor dělá, že asi nic nedělá, se pak za to omluvil, a vlastně jsem i v určité rovině rád, že to tady paní profesorka jakýmsi způsobem uvádí na pravou míru, nebo kdybych to řekl lidově, tak žehlí. Ony zareagovaly poměrně okamžitě, neziskové organizace v tom segmentu, a pracují nezištně. A ta role bude stále důležitější. To je to, za co jim děkuju, proč si myslím, že je nespravedlivé mít nějaké výhrady k roli neziskového sektoru i v jiných momentech, nejenom v období koronaviru. Ale nezaznělo to b), co oni za to v tuto chvíli mají. Neziskový sektor nedostal ještě peníze, které mu byly přislíbeny v rámci rozpočtu na tento rok, peníze na svůj provoz.